Protože většinou měly zboží někde v zahraničí a tehdy byla situace taková, že se zboží zbavovalo, řekněme, nebo zadržovalo na území těch států, protože státy postupně zakazovaly vývoz respirátorů a dalších ochranných prostředků ze svého území. Ne, já jsem nelhal. My jsme měli spoustu objednávek, které byly skutečně objednány od standardních dodavatelů, od standardních firem, které určitě neměly žádné divné pozadí. Byli to standardní distributoři ochranných prostředků a ty dodávky prostě nedorazily. Byly to miliony roušek, respirátory. Nedorazilo z toho vůbec nic, protože to skončilo někde na cestě v Rotterdamu, myslím, nebo jak to bylo, zkrátka prostě ty standardní kanály nefungovaly. My máme celkově jako Ministerstvo zdravotnictví sto různých dodavatelů. A co jsme tedy měli dělat? Měli jsme si tvořit etický kodex za dva týdny? Naším hlavním zájmem bylo zajistit ochranu zdravotníků. To byl jediný úkol, jediný zájem. Mimo jiné, mimo jiné to je i příklad dvou z těch firem, o kterých hovoříte. Takže je třeba se na to dívat skutečně tak, ne co jsme objednali, to je samozřejmě velmi mediálně vděčné, dívat se na objednávky, ale co jsme reálně zaplatili. Stejně tak s firmou RESEA. Doposud té firmě jsme zaplatili 12 milionů korun. Je třeba se podívat skutečně, jaká je realita. Proto mně se úplně nelíbí, že teď se něco porovnává, teď se něco hodnotí. Mělo by se hodnotit až s nějakým časovým odstupem, až se skutečně ukáže, kolik jsme objednali, kolik jsme reálně zaplatili, kolik jsme dostali dodávek, co prošlo testy a tak dále, a pak můžeme udělat skutečně objektivní vyhodnocení. Ne na základě pouhých objednávek, které nejsou zaplaceny, protože platíme vždycky až po dodání, a pokud zkrátka to neprošlo, tak jsme to zrušili. Musím říci, že často to byla otázka několika minut. Taková byla situace v té době na začátku. My jsme prověřovali ty firmy, jestli jsou v insolvenčním rejstříku, ty samotné firmy, jestli nemají nedoplatky státu na DPH, to jsme samozřejmě prověřili a to ty firmy splnily. To byl jediný cíl. Prostě to byl náš úkol ochránit zdravotníky. Na to prostě nebyl čas v té době. Ale v té době ta situace byla úplně jiná. A já teď nechci hodnotit Ministerstvo vnitra, to se určitě pan ministr vyjádří sám. Prostě my jsme postupovali možná i trošku jiným způsobem, ano, možná některé ceny byly dražší, ale skutečně to bylo v té době maximum možného, co jsme mohli dosáhnout v té době.
Máme před sebou bod číslo Informace vlády o nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu Prosím některého ze zástupců vlády, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi, abych tento bod stručně uvedl. Předpokládám, že mě pan ministr zdravotnictví doplní. A odkážu vás na webové stránky Ministerstva vnitra, kde je pravidelně aktualizovaná tabulka, kde je uvedeno, kolik ochranných prostředků Ministerstvo vnitra nakoupilo a jak byly do jednotlivých odběrových míst distribuovány.
Ptám se ministra zdravotnictví, jestli chce doplnit za Ministerstvo zdravotnictví otázku nákupů. Pokračujeme druhým úvodním slovem ministra zdravotnictví vlády České republiky.
Pravidelně každý den jsou tam aktualizovány položky od respirátorů, roušek, rukavic a tak dále. Samozřejmě jsou tam objednávky, které docházejí ještě v čase. Takže ta situace skutečně je v tomto směru lepší. A myslíme si, že nemocnice by tedy měly začít nakupovat samostatně, byť se mohou sdružit třeba do nějakého sdruženého centrálního nákupu.
Pane předsedo, máte slovo.
Já nebudu dlouhý ve svém projevu. Měl jsem připravený ten projev již na předchozí jednání. Bohužel se kvůli přerušení na něj nedostalo. Já to vezmu zkrátka. To byla rivalita. Tu rivalitu jsme mohli sledovat už v momentě, kdy se začala řešit pandemie v České republice a nevznikl ten předpokládaný Ústřední krizový štáb. Prostě v tu dobu si pan premiér Babiš uzurpoval to právo celou věc komentovat, ve věci vystupovat a hrát to řešení krize jako mediální prezentaci schopnosti ANO. Když se ukázalo, že ta situace není udržitelná, protože krizový štáb je potřeba, štáb byl zřízen.
Dávali jsme návrhy, které pamatovaly na lidi, kteří byli na dohodách, na malá eseróčka, na pendlery. A mnoho dalších návrhů, které, musím říct, že mě mrzí, že neprošly. Navíc mnoho podnikatelů také říká zatím z toho máme pocit, z těch opatření, že je to taková odložená podzimní insolvence. Ale je nutno to přeložit do češtiny. Jinými slovy, ten stát říká: u většiny opatření, milý podnikateli, máš problém, byls zavřen, tvoje činnost nemohla fungovat, běž si do komerční banky půjčit. Byl bych rád, aby vláda zvážila, jestli třeba některá tato opatření parametricky nelze upravit a udělat třeba i dříve. Ale třeba provozovatelé letních areálů, kempů, kulturních akcí mají velké otazníky, které prostě potřebují vyřešit ideálně už v tomto časovém období. Otázka třeba i letních táborů někomu může přijít banální. My za KDU-ČSL budeme navrhovat a budeme podporovat prodloužení toho stavu nouze o deset dnů. O deset dnů z několika důvodů. Ano, vnímáme to rozhodnutí Městského soudu, který jasně deklaroval a řekl, že nerozporuje nutnost vlády udělat zásadní kroky pro ochranu zdraví a obyvatel této země, ale že je potřeba, aby se tyto kroky dělaly v souladu s platnou legislativou a platnými zákony. A já jsem si vědom toho, že kdyby od 1. května skončil stav nouze, tak by to byl problém pro mnoho oborů i pro některé fungování v rámci řízení státu. Musíme si uvědomit, že je potřeba, aby tady byl taky pozvolný přechod v oblasti krizového zásobování zdravotními pomůckami. Je potřeba, aby ty subjekty, které to dnes mají zajištěno centrálně, zase najely na ty své standardní nákupy. Je potřeba se pobavit o tom, jaké další legislativní kroky je potřeba zrealizovat pro další efektivní fungování tohoto státu. Je také potřeba vytvořit prostor, aby vláda komunikovala s našimi sousedy i v rámci Evropské unie pro koordinaci těch kroků při rozvolňování hranic. Je také důležité, aby stát řekl jasně, jak to bude fungovat v oblasti školství. A také jednu důležitou prosbu tady mám. Je důležité, aby vláda a Bezpečnostní rada státu definovaly, jaké budou zásoby ochranných zdravotních pomůcek ve Správě státních hmotných rezerv. Protože jestliže tady ukončíme to centrální zásobování, tak nějaká část zboží poputuje ještě k těm poskytovatelům zdravotní či sociální péče a nějaká část zboží asi zůstane ve skladech státních hmotných rezerv. To znamená, aby vláda redefinovala množství strategických zásob ochranných pomůcek, dezinfekcí a věcí, které jsou spojené s pandemií, tak, abychom příště byli připraveni daleko lépe. A teď už je ten čas, aby to vláda udělala. Ano, proběhla dvě setkání s panem premiérem a členy vlády se zástupci všech stran tady v Poslanecké sněmovně. A bylo by dobré se k tomu vrátit, protože máme za sebou jenom první poločas. Tato země bude potřebovat rychlá, efektivní opatření pro to, aby se z té krize dostala, aby mohla fungovat společnost, ekonomika a struktury našeho státu. Připravit masivní investiční program, jakým způsobem bude stát ve svých investicích, případně v podpoře krajů a obcí podporovat to, abychom tady dokázali konkrétními investičními pobídkami podporovat pracovní místa a rozvoj našich firem.
To není účelem toho, co tu říkám. Já chci prostě říct, že tady máme v obdobných věcech různá rozhodnutí. Takže neviňme vládu, nebuďme skutečně tím, kdo bude mít pocit, že má právo na ty největší soudy. Nikdo nezpochybnil legitimitu těch opatření, která byla vedena snahou ochránit zdraví lidí v naší zemi. Co je to nejpodstatnější? Ale skutečně si stojíme za tím, že jsme ho zvládli. A ta čísla jsou jasná. A já nebudu brát argumenty svému dalšímu vládnímu kolegovi Karlovi Havlíčkovi, který bude určitě hovořit o plánu uvolňování a o tom, že jsme jedna ze tří zemí Evropy, která takový plán má. Takže to neříkáme zase proto, že bychom se chtěli tady chvástat, to není vůbec důležité. Já bych je zase jako vicepremiérka pro ekonomiku a ministryně financí chtěla ubezpečit, že my si uvědomujeme, že jsme se ocitli v nelehké situaci, která nemá v dlouhodobé historii naší země obdoby. A považujeme za svoji naprostou povinnost, všichni členové vlády, pracovat s naprostým nasazením. Vůbec to tady nedáváme na odiv. Víte, že jsme začali velice rychle. První věc byly tzv. liberační balíčky, odložit daňové povinnosti, prominout sankce vyplývající z těchto věcí, bezúročný odklad splatnosti celé řady daní, DPH tolik debatované. Já si vedu evidence povolování Finanční správou odkladu DPH tak, aby to cílilo skutečně na ty zranitelné a na ty nejvíc postižené. Víte, že mám připravený návrh na její zrušení, budeme to projednávat koaličně, jak jsme se domluvili tento týden. Prominula jsem plošně na základě mandátu vlády zálohy na dani z příjmů. Připravuji další uplatnění, možnost zpětné ztráty. Takže to jsou všechno velmi důležité věci. Moratorium na splácení úvěrů, které nám už běží. Píší mi lidé, už s tím mají první zkušenost, to znamená, že mohou vstoupit do moratoria, u hypoték, u podnikatelských úvěrů, u spotřebitelských úvěrů, kde jsme dokonce u těch spotřebitelských zastropovali na tu dobu těch šesti měsíců - mohou vstoupit do moratoria, odložit si splácení tak, aby je to nedrtilo. Zase, ta dokonce prošla tak jednomyslně tehdy přítomnými poslanci, také za to děkuji, protože pomůže ochránit lidi po skončení moratoria. Takže to jsou všechno důležité věci, abychom lidi nedostávali do dluhových pastí. Připravili jsme a jako vláda předložili této Poslanecké sněmovně - a zase děkuji, protože ta podpora byla poměrně široká - už druhou novelu zákona o státním rozpočtu.
V téhle situaci jsme ostatně všichni poprvé. Mimochodem, v této souvislosti považuji za klíčová slova pana premiéra, že nechá prověřit a prošetřit nákupy v době nouzového stavu Nejvyšším kontrolním úřadem, padni komu padni, a myslím si, že to je tak v pořádku. V rychlém sledu pandemie je samozřejmě mnoho příležitostí udělat chybu a to si rozumní a racionálně uvažující lidé plně uvědomují. Jenže tato důvěra znamená i větší volební preference pro vládu. S čím se asi kalkuluje? Že čím větší bude kravál, tím větší bude šance dostat se do médií? Ono to tady zaznívá, že krize je příležitost. Ale nestačí to říkat, nestačí to mít jenom v ústech, je potřeba to také převést do praxe. Nejsou to moje slova, jsou to slova komentátora Petra Holce. A zkuste se ke krizi postavit pozitivně. Jako byste byli vy v čele státu a vy jste nesli zodpovědnost za návrhy a rozhodnutí. Chcete pomáhat této zemi? Pak přestaňte s tou vykalkulovanou útočností. Ano, dostanete se díky ní častěji do médií, ale nebudete tam pozitivně. Buďte spolu alespoň trochu velkomyslní a pragmatičtí. A myslím si, že to občané ocení. Uznávám, že v dnešních vystoupeních opozice byly i věcné, konstruktivní, podněty. Zejména musím říci, že to byla vystoupení pánů poslanců a paní poslankyň, velmi si toho vážím. A musím říci, že kdybych měl jednotlivé výroky komentovat, tak v mnohých najdu ty pozitivní prvky. Například velmi očekávám, že se bude hovořit o finančním ohodnocení Armády České republiky. Oceňuji všechny tady ty návrhy pana poslance Juránka, který hovořil o svých zkušenostech kolem povodní, o tom, o čem hovořil pan poslanec Birke, o tom, o čem hovořili ostatní. Ale přece jenom škoda, že většina těchto pozitivních, konstruktivních, podnětů zapadla ve vlnách strategie totální války proti této vládě a proti programu Antibabiš. Škoda těchto podnětů, protože opravdu byly věcné a přínosné. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážím si racionálního návrhu na prodloužení nouzového stavu, který zde zazněl do příštího týdne. Jenže ta přerušená schůze by měla jednat o mnoha potřebných zákonech, mimo jiné o zákonu o potravinách, dvojí kvalitě potravin, o vodě, o boji se suchem, o boji s kůrovcem. Bohužel se obávám, že v duchu dříve řečeného budeme zase jen poslouchat monotónní jeremiády opozice, co vláda dělá špatně, než se hneme z místa. Salámovou metodou po týdnu, deseti dnech, dvanácti dnech prodlužování nouzového stavu se dostáváme vždycky jenom k stejnému tématu - znovu zopakovat, co bylo špatně, znovu zopakovat, co by se mělo, znovu se dostat do médií. Jistě, proti protahování opatření se ozývají mnozí občané, především podnikatelé. Ke mně se ale dostávají i hlasy úředníků, zaměstnanců ve službách, učitelů, důchodců, kteří požadují pokračování nouzového stavu. Jsou přesvědčeni, že návrat do normálních kolejí by měl být pozvolný a v souladu s epidemiologickými výsledky. Rozumím, že to rozčiluje tyto lidi, když se dozvídají, jak někteří onemocnění COVID-19 zlehčují a stále ještě ho přirovnávají k běžné chřipce a že nechtějí slyšet, že v zemích, kde nezasáhli včas, jako třeba v New Yorku, smrtnost za pár týdnů vysoce přesáhla smrtnost chřipky za celou sezónu. A dokud epidemiologové říkají, že je to nutná ochrana, tak jsou připraveni to vydržet. Mnohem víc je děsí představa, že by nás mohla postihnout druhá vlna, a říkají: když jsme to vydrželi tak dlouho, tak ještě chvíli posečkejme. Ale o těchto lidech jsem z úst žádných předřečníků neslyšel. Chtěl bych zde proto ocitovat slova britského premiéra Johnsona, který byl také nejprve proti, ale poté, co onemocněl, prohlásil: "Žádám vás, abyste ovládli svou netrpělivost."
Otázku na pana ministra. Nechce se mi věřit, že byste vy jako vláda rozhodovali na základě těchto holých dat. Jsem přesvědčená, že vy třeba právě ty širší souvislosti, ty informace o nějakém chování nákazy v určitých sociodemografických skupinách definovaných právě třeba vzděláním nebo druhem povoláním máte. A protože jsem přesvědčená, že byste nebyli tak nezodpovědní, abyste rozhodovali... Zmínila jsem i ty osoby, co jim test vyšel negativně. Doufám, pane ministře, že teď už to bylo srozumitelné, a že odpovíte, zda tato data dostanou.
Já si dovolím jenom načíst usnesení, které se vztahuje k tomu, co jsem zmiňoval při svém vystoupení. To doprovodné usnesení by znělo: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby vyčlenila z prostředků Evropské unie 15 miliard korun na důležitou injekci do budoucnosti. Myslím, že tady navazujeme na společně vydiskutovanou věc, že investice pro budoucno jsou v tuhle chvíli také nejpodstatnějším, nebo jedním z nejpodstatnějších kroků pro rozpohybování ekonomiky.
Tak.
Pan ministr zdravotnictví tady nebyl, když já jsem mluvil a pokládal jsem mu některé otázky, na které bych opravdu rád slyšel odpověď. Já jsem se ptal, jestli je pravdou, že jednotlivé laboratoře používají testy od různých výrobců. Jestli je pravdou, že se kontrolované vzorky nearchivují. Jestli je pravdou, že se tím pádem nemohou zpětně kontrolovat, konfirmovat, stejně jako se to dělá u jiných těžkých nemocí. A proč, jestli je toto pravda. Protože já mám informaci od odborníků virologů, kteří říkají, že senzitivita toho rychlotestu je velmi malá, že nikdo pořádně neumí říct jaká. To znamená, že data, která sbíráme, nejsou relevantní. A to, co vám nakonec vyjde, bude, řeknu, střelba do tmy.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem minulý týden navrhoval tady ve sněmovně bod, abychom zaúkolovali předsedu vlády, potažmo vládu, aby iniciovala na evropské úrovni mezinárodní vyšetření vzniku a rozšíření pandemie. Austrálie má podobný názor, Spojené státy mají podobný názor. A mohl bych možná jmenovat další země. Protože i když na sněmovně tento bod zařazen nebyl a byl odmítnut většinou, tak prošel na výboru pro evropské záležitosti před zasedáním Evropské rady. A já se ptám, zdali chceme skutečně vědět, co se stalo, proto, abychom byli do budoucna schopni předcházet takovýmto katastrofám. Možná někdo řekne, že je příliš brzy. Pro Australany a pro Američany příliš brzy není. Evidentně někde se stala chyba, která se stát nemusela, a proto, abychom se jí vyvarovali a vyvarovali se toho, aby lidé i v České republice si museli snižovat životní úroveň, tak je důležité, abychom se dobrali k tomu, kde se stala chyba. A já se ptám, zdali se naše vláda k tomuto postaví čelem, bude toto iniciovat a přidá se ke státům, jako je Austrálie nebo Spojené státy.
Děkuji za slovo. Protože nejspíš bude ukončena rozprava a já bych nejspíš už nemohla reagovat na vystoupení pana ministra, tak jenom opravdu si dovolím apelovat na to, že to není maličkost, jaká data jsou poskytována, protože tam jde i o to... Další informace k těm pozitivním osobám, abychom mohli co nejvíce interpretovat, co nejvíce usoudit z toho, jak se ta nemoc vyvíjí, tak je zase anonymizovaně velmi dobře možné poskytnout data o pozitivních osobách, které přišly dobrovolnicky. Já jenom nastiňuji ten rozsah věcí, které jsou jednoduché podle mého soudu, předpokládám, že je vláda má, a jde jenom o to to v těch otevřených formátech poskytnout vědcům. Stejně tak samozřejmě jsou hrozně důležité informace o fungování laboratoří. Mám tady jenom poznámku, že vlastně jde o to, jak se liší využití kapacit napříč laboratořemi, kde se daří jaké množství, jaké jsou v tom výkyvy. A zase, s největší pravděpodobností vy toto máte v excelové tabulce. Zase by to s největší pravděpodobností mohlo být ke zveřejnění. Stejně tak je hodně důležitý časový údaj u těch vzorků mezi náběrem a vyhodnocením. To je zase něco, co by nám velmi mnoho řeklo o zvládání toho testování. A ještě co se týče testování, tak je tam skupina lidí, kteří byli odesláni do domácí karantény. Zase by bylo velmi významné a vypovídající vědět, jak dopadly výsledky u lidí poslaných do karantény. Jaký podíl z nich byl nakažených a který skončil s negativními výsledky.
Jsou na to i právní expertizy. Ono to souvisí potom i nejenom s tím pohledem do minulosti, ale také do budoucna směrem k tomu harmonogramu. Ano, to všechno je pravda. Ale pak jsou tady data, s kterými musí pracovat také třeba ekonomičtí experti. A pokud vláda bude mít opět relevantní důvody k prodloužení toho nouzového stavu, tak samozřejmě k tomu prodloužení dojít může. Sice dneska vyjdou nějaké metodické pokyny, třeba k hodnocení žáků základních škol. I to samotné vidím jako velmi komplikované. Ale uvedu jeden modelový příklad. Dopoledne se tam bude věnovat skupině žáků, kteří tam přijdou, protože budou mít tu možnost. Stejně tak jsme to nemohli tušit, když jsme přijímali ten první zákon o úpravě druhého pololetí školního roku, 23. března to projednávala vláda. To je před víc jak měsícem. Uvedu konkrétní příklad. To přece nedává smysl.
Děkuji. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi stručně jenom dvě poznámky. Nechci vyjmenovávat všechny konstruktivní návrhy, které jste smetli ze stolu, a pak jste je předložili jako návrhy své.
Vy mi na to odpovíte ano, ale on už šetří, on už říkal, že bude šetřit. Takže to je za mě.
Bod jsem neuzavřel a těch přednostních práv je více. Nejprve pan předseda Jurečka, poté pan předseda Faltýnek, Kováčik, Hamáček, paní předsedkyně Pekarová Adamová v tuto chvíli.
Děkuji.